Co bude, jaký je plán? A na základě tohoto všeho přijde systém o finanční prostředky ve výši 14 miliard korun? Jsem hrdý na zdravotnictví, na lidi, kteří ve zdravotnictví pracují, jak situaci zvládli. A nyní navrhovaným škrtem má být zdravotnictví a opět zdravotníci postiženi? Děkuji vám za pozornost.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Miloslav Janulík, kterého nevidím, že by byl přítomen v sále. V tom případě požádám další přihlášenou do rozpravy a to je paní poslankyně Iveta Štefanová. A připraví se pan poslanec Julius Špičák.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila k překládané novele zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Když v prosinci minulého roku nastupovala pětikoaliční vláda, slibovala, že chystané škrty se nebudou občanů týkat a půjde hlavně o provozní náklady jednotlivých ministerstev. Nemám nic proti úsporám. Je chvályhodné, že se stát snaží uspořit peníze daňových poplatníků. Jedná se o klasický příklad šetření na nesprávném místě. Místo aby stát odebral peníze politickým neziskovkám nebo solárním baronům, rozhodla se vláda ohrozit už tak dost zkoušené zdravotnictví. Ve svém programovém prohlášení vláda slibovala, že bude provádět kroky pro finanční zajištění našeho zdravotnictví. Argumenty, které vláda na podporu těchto škrtů v důvodové zprávy uvádí, jsou dle mého mínění zavádějící. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: V souvislosti s projednáváním zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 došla vláda České republiky k závěru, že aktuální stav veřejných financí je nezbytné řešit zapojením všech veřejných zdrojů, které v současné době nejsou efektivně využívány. Ke konci roku 2021 disponovaly zdravotní pojišťovny celkovými zůstatky na všech fondech zhruba 50 miliardami korun. Do těchto čísel jsou ovšem zahrnuty i rezervní fondy a další položky, které jsou nezbytné pro zajištění pojišťoven v případě nenadálých okolností, které by mohly celý systém rozkolísat. Brát pojišťovnám tyto prostředky považuji za nerozumné a ohrožující do budoucna celý systém zdravotní péče v České republice.
Jako ministr financí, tak jako premiér. A samozřejmě jako ministr financí jsem držel kasu, nechtěl jsem utrácet. Ale jako premiér jsem měl jiný názor, protože zkrátka zdravotnictví se mezičasem stalo ještě větší prioritou než předtím. A skvělé bude, když VZP to bude rozdávat, ten prospekt, protože ne všichni umí si elektronicky to stahovat. Ano, možná na začátku tam něco bylo špatně. Ale podstatné je, že všichni, kteří chtěli peníze dostat, dostali. Dostaly i krajské nemocnice, dostaly. A já jsem přinesl z Bruselu pro zdravotnictví 50 miliard. A já myslím, že na to jsou jasná data. Takže nevím, proč říkáte, že se nedostalo. Já mám informace, že se dostalo. A pokud se nedostalo, tak já bych rád viděl tedy ten seznam, kdo nedostal. Vždyť to jsou vaši úředníci. A já hovořím: Proč? Ne, toto byl ten váš systém. Všude dáváte ty straníky. A teď jsem zapomněl to jméno toho... no, Žaloudík. A já jsem říkal, říkal jsem Sobotkovi: Proč tam nedáte pana Žaloudíka? To by byl skvělý ministr. A to je onkolog ze Žluťáku z Brna. No ale Sobotka si tam dal toho šnajdroida, protože ten pokračoval v tom. Pokračoval. No co ale? Jak ale? Tak to bylo. No ale vy jste se staral o zájmy KDU. Já vám říkám, že vy jste tam byl proto, abyste lobboval za KDU, a to je v pořádku, no. Tady je nějaký titulek z antibabišovského Seznamu : Stanjura se zmýlil, na daních vybere o sto miliard navíc. Jasně že vyberete navíc, ne? Takže zkuste nám říct, jaký to bude mechanismus. Když já nechápu, když snižujete platbu na státního pojištěnce, tak jedině, jak to můžete udělat, je, že odčerpáte ty rezervy pojišťoven, pokud chcete navýšit výdaje zdravotnictví. Takže by bylo dobré, abyste nám to řekl.
A já chci avizovat, že dle dohody předsedů všech poslaneckých klubů bych následně vyhlásila přestávku na jednání grémia, abychom se dohodli na tom, jak budeme postupovat dále na této schůzi.
Navýšení o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy. Já jsem připraven debatovat o číslech. Jsou ve schváleném rozpočtu.
Tak nyní tedy několik faktických poznámek. Prosím, máte slovo.
Omlouvám se všem, byl jsem zkontrolovat video a zvukový záznam. A ani ji otevřít nemohl, protože tam byly přihlášky s přednostním právem. Já z toho nechci dělat prostě nic, prostě snad tady nějak v konsenzu budeme pokračovat. Jenom chci upozornit na to, že jsem měl pravdu, když jsem říkal, že obecnou rozpravu v podstatě řádně doteď nikdo neotevřel. Ale došlo tady zase k porušení nějakých zaužívaných postupů. Stejně tak došlo k porušení zaužívaných postupů, že jsme hlasovali o zkrácení řečnické doby v době, kdy ještě nebyla otevřena rozprava. Opět to není výslovně proti jednacímu řádu. Možná si to můžeme pak říct mimo mikrofon, ať nezdržujeme debatu lékařů.
Tak nyní je tedy přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Babiš.
Já samozřejmě nejsem schopen odpovědět teď. Ale já vám to dodám, těch 550 miliard, jaké jsou to výdaje, z jakých zdrojů. Samozřejmě vám to vydám. S partnerem měli už desetiletého syna. Všichni tři jsme si velmi blízcí, a když se dějí zásadní věci, řešíme to společně. Velkou podporu našla Radana také ve svém zaměstnání. Všichni si myslíme, že se nás to netýká, že se nám to nestane, a pak se divíme. Co říká? Paní profesorka Králíková je učitelkou na Ústavu hygieny a epidemiologie I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pravděpodobnost vzniku rakoviny zvyšuje asi stovka z nich. To se týká prakticky všech typů nádorů. Riziko roste s počtem vykouřených cigaret. Každá cigareta poškozuje. Nekuřte. Když kouříte, snažte se přestat. Pokud se to nedaří, vyhledejte pomoc, říká paní profesorka. Zkoušeli jste opakovaně přestat kouřit, ale nepovedlo se? Nejste neschopný. Jste typický kuřák, který mívá za sebou řadu neúspěšných pokusů o odložení cigaret. Je to takový rituál. Takže já tomu rozumím, že je to těžké, ale tady paní profesorka říká, že je to problém. Abstinenční příznaky je možné výrazně zmírnit. Ty plíce byly rozříznuté a vevnitř byla rakovina. Takhle jsem to nacvičoval, a potom jsem přestal. Druhá dobrá zpráva je, že abstinenční příznaky je možné zcela potlačit nebo alespoň zmírnit léky. Žádný lék však není "proti kouření". Tyto látky jsou proti abstinenčním příznakům a to je podstatný rozdíl: kouřit nikomu nezabrání, změnit své naučené chování musí každý sám. A co elektronické cigarety? Stovky různých variant pod tímto názvem jsou na principu zahřívané tekutiny s nikotinem, nebo bez něho, za vzniku aerosolu, neprodukují tedy kouř. S tím souvisí minimální riziko v porovnání s kouřením. Kam se obrátit? Kouření po onkologické diagnóze - není to jedno? Pokud kouříte v době léčby rakoviny, je stále extrémně důležité, zda v tom budete pokračovat, či nikoli. Postoj "teď už je to jedno" je jednoznačně chybný. Není to jedno. Co pro sebe můžete udělat? Nezačínejte kouřit. Pokud kouříte, přestaňte. Smysl to má kdykoli, i po onkologické diagnóze. Pokud se vám nedaří přestat, nechte si pomoci. No a potom tady máme pana profesora Michala Miovského, to je specialista na léčbu závislosti. Největší záludností vztahu mezi alkoholem a onkologickými onemocněními je, že o něm lidé často ani netuší, říká pan profesor. Pan profesor je klinický psycholog a psychoterapeut. Profesor Miovský na fakultě působí jako proděkan pro nelékařské studijní programy. Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze a členem vědecké rady ministra zdravotnictví ČR. Tehdy. Důležité je vědět a nepodcenit. Drtivá většina lidí má alkohol spojený pouze se závislostí. Tento jeho efekt je přítomný bez ohledu na to, zda je někdo závislý, nebo ne. Záleží na celkovém množství alkoholu, které konzumujeme, a to každý z nás může ovlivnit. Hodnotit spotřebu alkoholu jde jednoduše přepočtem na gramy, tedy zjištěním, kolik gramů čistého alkoholu do těla požitím dostaneme.
Všichni víte, co jsem chtěla říci, a děkuji paní kolegyni, že to tak krásně vylíčila.
Jako další je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Lubomír Wenzl a připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, pane poslanče, můžete mluvit.
Naše země má za sebou dva těžké roky v souvislosti se zvládáním epidemie koronaviru, která zasáhla každého občana naší země. A teď z předloženého návrhu v případě jeho schválení vyplývá, že na oblast zdravotnictví dopadnou škrty nejvíce. To mně nepřipadá úplně normální.
Prosím, vaše dvě minuty.
Klikačka byla. Kdo dřív kliknul, tomu to prostě do toho Brna nebo Olomouce myslím doběhlo dřív a ten byl v tom pořadí vepředu.
Pan poslanec Jiří Navrátil se omlouvá mezi 12. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů. Tady mám ještě omluvu paní předsedkyně Aleny Schillerové mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů. A nyní tedy mám přihlášeného s přednostním právem pana předsedu Andreje Babiše.
Tak asi paní kolegyně tady nebyla. Pan poslanec Svoboda se rozčiluje. Jste kandidát na primátora v Praze, tak asi jste univerzální. Já říkám, že já jen interpretuji, co říkají experti. Vy jste to zakázali dát lidem. Zakázali jste to dát lidem. Vy jste to zakázali. Vy jste nechtěli, aby to lidi dostali, protože jste říkali: to je Babišova kampaň. Takže prosím vás, já bych si, pane ministře, rád s vámi vyjasnil ty peníze. Víte, kolik jste navýšili peníze pro zdravotnictví za vaše sezení na Ministerstvu zdravotnictví? Tak pane ministře, tak mi ho řekněte, ten váš mechanismus. Tím jste připravil pojišťovny o 14 miliard. Pojišťovny mají nějaké rezervní fondy a ony musejí říct, kolik má být zůstatek. Podle informací, které já jsem dostal, zůstatky budou 25 miliard. Pojišťovna to má vědět. Já jen čerpám ty informace, které jsem měl, že postupně zůstatky klesaly. To není o zůstatku. No a vy říkáte, že - a tady křičel pan kolega Svoboda - že je nějaký mechanismus, který dodá víc peněz do zdravotnictví. Tak to je záhada, to je trojčlenka, která nevychází. Tak mi to vysvětlete, jak to je. A hlavně mluvme o absolutní částce. Včasné stanovení diagnózy má významný vliv na úspěšnost léčby. Na nádorové onemocnění mohou ukazovat některé nespecifické celkové příznaky, jako je zvýšená teplota. Ten bývá u nádorů hlavy a krku zvláště významný. Takže co říká pan profesor Astl, co můžete pro sebe udělat? Klasika. Nekuřte, a pokud kouříte, snažte se přestat. No to se lehce řekne. Nepijte alkoholické nápoje nebo jejich konzumaci alespoň výrazně omezte, taky zajímavé. Nechte se očkovat proti HPV, dbejte na dostatečný příjem minerálů, především jódu, a vitamínů. Nepodceňujte možné příznaky nemoci. No a teď tady máme pana profesora Špičku, to je specialista na léčbu hematoonkologických onemocnění. Pokroky v léčbě hematologických nádorů patří mezi největší úspěchy medicíny v tomto století. Specializuje se především na léčbu mnohočetného myelomu, je jeden ze zakládajících členů České myelomové skupiny, kde působí od doby založení v jejím předsednictvu. I díky této skupině je v České republice péče o nemocné s tímto onemocněním na světové úrovni. Pomáhá pacientské organizaci sdružující nemocné s mnohočetným myelomem a jejich rodiny. Vnímejte signály, které vám vysílá tělo. Patří mezi ně především leukemie, lymfomy a mnohočetný myelom. Jde o vzácná onemocnění, ve svém souhrnu ale až tak neobvyklá nejsou. Žije s námi přes 30 000 spoluobčanů, kteří se s takovou nemocí léčili nebo léčí, a tento počet se stále zvyšuje. Předcházet těmto onemocněním se příliš nedá, pokud pomineme obecná pravidla nevystavovat se radiaci nebo chemickému znečištění. Také se zde, možná až na naprosté výjimky, neuplatňuje dědičnost. Jejich diagnostika je ale komplikovaná, v tom se projevují nespecificky, například únavou, hubnutím, nadměrným pocením, hlavně nočním, zvýšenými teplotami. Tyto potíže samozřejmě mohou mít, a také většinou mají, jinou příčinu. Pokud ale přetrvávají delší dobu, je nutné se zaměřit na možnost závažného hematologického onemocnění. Mnohočetný myelom - pozor na bolesti v zádech. Zvláštní postavení v hematologických nádorech má mnohočetný myelom. Touto chorobou onemocní kolem 500 Čechů ročně. Myelom se dnes považuje za léčitelné chronické onemocnění. Řada pacientů žije s touto diagnózou deset a více let. Při agresivní úvodní léčbě se dokonce u některých nemocných hovořilo o vyléčení. Kvalita života pacientů velmi závisí na tom, v jaké fázi byla nemoc správně rozpoznána. Nemocný se proto často léčí dlouho a bez velkého efektu na zmírnění bolesti v zádech. Další známkou může být zhoršení činnosti ledvin a také chudokrevnost, na kterou může upozornit únava. U 20 % nemocných s myelomem se tak najdou závažná nevratná poškození kostí nebo ledvin už při stanovení diagnózy. Prvním příznakem nemoci může být krvácení z nosu nebo do kůže. To se projevuje jako malé tmavé tečky na pokožce. Nemocný může cítit bolest na levé straně břicha z důvodu zvětšené sleziny, mít zvětšené lymfatické uzliny a sníženou chuť k jídlu. Nádory lymfatické tkáně se souhrnně označují jako lymfomy. Mezi jejich projevy patří nechtěné hubnutí, únava, zvýšená teplota, noční pocení, zvětšení uzlin - většinou není bolestivé - zvětšení sleziny a z něj plynoucí pocity tlaku v břiše. Lidí, kteří se vyléčí z hematologického nádoru, stále přibývá. Všichni by měli být trvale sledováni. Je u nich vyšší riziko, že se objeví jiný nádor, jsou ohrožení rozvojem osteoporózy, kardiovaskulárních - srdečních a cévních - onemocnění, i dalšími komplikacemi. Takže co můžete pro sebe udělat? Pokud se objeví výrazná únava, hubnutí, noční pocení, musíte se opakovaně převlékat, horečky, které nejsou vysvětlitelné infekčním onemocněním, nebo náhle vzniklé projevy krvácení, například z dásní, z nosu, je nutné pomýšlet na krevní nádorové onemocnění. Věnujte pozornost zvětšeným uzlinám. Bulka, která se nově objevila kdekoli na těle bez zřejmé souvislosti s předchozí infekcí, by měla být prohlédnuta lékařem. Pokud u vás přetrvávají bolesti v zádech a nereagují na běžnou léčbu, měla by být vyloučena možnost mnohačetného myelomu. Pokud patříte do rizikové skupiny, například máte zkušenosti s injekční aplikací drog, i jednorázovou, nechte si otestovat přítomnost protilátek proti HCV.